Já říkám, pomáhejme těm skutečně potřebným. Ale vy úplně zapomínáte na občany České republiky. Už máme druhý měsíc za sebou pryč z toho půlročního předsednictví. Lhali jste, slibovali hory doly. No ale jako prioritu číslo jedna na první místo jste dali obnovu Ukrajiny a vstup Ukrajiny do EU. Vy nejste česká vláda. Vy jste ukrajinská vláda. Zaprodaní zájmům Bruselu, Berlína, Washingtonu a Ukrajiny. A doplácí na to všichni občané v České republice. Navíc premiér Fiala otevřeně předevčírem lhal, a to opakovaně, když řekl, že na celkovou pomoc občanům proti inflaci vyčlenila vláda 177 miliard korun. Například jednou z největších položek z této částky je totiž valorizace důchodů. Hnutí SPD předložilo už před několika měsíci konkrétní desatero řešení Fialovy drahoty. Odstoupení od Green Dealu Evropské unie. Odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny. Staly se terčem spekulací. Ale na všechno doplácí občan České republiky. Navrhujeme prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám a přes unijní energetickou burzu v Lipsku pouze prodej přebytků. Jenom vaše vláda to nechce udělat. Navrhujeme obnovení národního importéra plynu a nákup levného plynu přímo od producentů, nikoli přes německé překupníky, jako je tomu v současnosti. My chceme levný plyn. A vůbec nechápu, proč se nakupuje přes překupníky? Proč vy na tom trváte? Ale Češi prodělávají. Ale já to chápu, já vás znám. Vy nejste vláda pro české občany. Chceme obnovení národního zpracovatele ropy. Ano, minulé vlády nechaly zprivatizovat hlava nehlava úplně všechno - Unipetrol, Transgas, Innogy mají taky Maďaři. Prostě my jsme tady v područí ciziny a Česká republika v podstatě nemá ani strategickou infrastrukturu. A my to chceme změnit. Dělala to tedy i vláda Andreje Babiše. Ale hnutí SPD tady říká, že to tak dělat nemáme, že má být český občan a Česká republika na prvním místě. Drahé potraviny - je to velké téma, které vláda Petra Fialy vůbec neřeší. Samozřejmě Česká republika kvůli vládě Petra Fialy je mezi těmi třemi zeměmi, které nepomohly. Vláda Petra Fialy nedělá vůbec nic. SPD má v programu, že jsme proti zvyšování daní českým občanům a českým firmám. A to držíme. A budeme to držet. Ale tady jsou nadnárodní internetové giganty, které v České republice generují obrovské zisky bez zdanění v České republice - Google, Facebook a tak dále. My už jsme ten zákon navrhli. Ale na ty já zvysoka kašlu. Mě zajímá, co je prospěšné pro českého občana a pro Českou republiku. Aniž by to skutečně bylo nezbytně nutné. To, že mají pojišťovny rezervy, je tak jako u každé pojišťovny nejen povinnost, ale také naprostá nutnost, jelikož nikdo netuší, s čím se kdy bude zdravotnictví potýkat a jaké náklady si to vyžádá. Ale může být i hůř, pokud se začnou projevovat zdravotní komplikace způsobené covidovými zákazy. Za všechno je samozřejmě odpovědná Fialova vládní pětikoalice. Zatímco se tedy vláda chystá vyhodit 100 miliard korun za předražené americké stíhačky, místo abychom zmodernizovali násobně levnější gripeny, tak sahá na peníze, které mohou při zachraňování zdraví a životů našich občanů chybět. A to je postoj SPD.
Děkuji. Děkuji. Zopakuji návrh, o kterém dám hlasovat. Kdo je proti? Tento návrh byl zamítnut. A já nyní zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro procedurální návrh, tak jak ho přednesl pan předseda Marek Výborný, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?
Já vám děkuji za pozornost.
A já vám děkuji za dodržení času, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou se hlásí pan ministr.
První vnuk. Tak aspoň takto pozdravuji manželku a vnuka. A samozřejmě na konci dotazy odpovím.
Nyní tedy pan poslanec Julius Špičák a po něm je přihlášen pan poslanec Kamal Farhan.
Takže jinak těch 14 miliard je například dva a půl ročního financování velké nemocnice, jako je IKEM. Jinak makroekonomicky v podstatě do zdravotnictví teď ročně proudí 420 miliard korun. To pokrácení tedy 14 miliard. Je tady argument samozřejmě navrhovatelů normy, že pojišťovny mají peníze, mají rezervy, že se vlastně nic neděje. Pro vaši informaci několik čísel. O čem se dosud nemluvilo? V každém rozpočtu každé nemocnice hrají zásadní roli, největší položkou jsou mzdy. Odbory by nebyly odbory, kdyby nevznikl tlak na navýšení o 10 až 15 %, a tomuto tlaku nebude možné odolat. To znamená, pro IKEM to například bude znamenat 250 milionů ročně. Jedná se například o prádelny, jedná se pochopitelně o vytápění, jedná se také o kyberbezpečnost. O čem se nemluví, je strava. Je jednoznačné, že nemocnice budou muset šetřit, sníží se objem investic, na konci tohoto roku bude většina z nich v negativní bilanci. Sníží se počet výkonů, budou ohroženy reálné příjmy zaměstnanců. Zde stojí za zmínku, že výdaje na zdravotní péči za předchozí vlády se dramaticky zvýšily a ve srovnání s okolním světem se naše pozice v absolutním objemu financování i v relativním poměru k HDP významně zlepšila. Musím zmínit covidovou pandemii. Ptám se, jaká bude strategie vakcinace? Jaká bude dostupnost léků? Jaká bude strategie testování? Je pozoruhodné, jak stejná je úmrtnost v Čechách a na Slovensku. My jsme si skutečně souzeni. Ušetřili. To jsou údaje, ze kterých musí vycházet naše strategie. Nemáme konzistentní představu o vakcinaci. Doslova citace zní: marginální. A podobné to bude nakonec i s ochrannými pomůckami.
Takže já budu mluvit o sobě, nebudu mluvit o vás, to jste si všimla, nechci být osobní, ale o své osobní zkušenosti, kterou vy evidentně nemáte z nějakého důvodu, to je mi jedno, z jakého, to vůbec nebudu hodnotit, ale já zkušenost mám, stejně jako staří lidé. Prostě vy, promiňte, ale plácáte úplný nesmysly! Je to ostuda, co říkáte. Je to urážka všech slušných lidí, kteří tady třeba odpracovali celý život, teďka mají zdravotní problémy, jsou někde v zařízeních zdravotnických a vy jim řeknete, v 18 stupních se koupejte. Je to strašná ostuda, jak vy se chováte a jak vy prostě hovoříte. Jste úplně mimo realitu. Jestli je tady někdo extrémní, tak jste to vy. Protože extrémní, podívejte se do slovníku, co znamená to slovo. Počkáme si na to, jestli se v koalici pohne svědomí, a třeba na to dáte prostor. Tak. Druhý bod, vážené dámy a pánové, chtěl bych navrhnout na pořad této schůze Poslanecké sněmovny ještě druhý mimořádný bod a je to bod s názvem Nárůst počtu nelegálních migrantů do České republiky. vůbec nemluvím o problematice Ukrajiny teď. Vůbec o tom nemluvím, kdyby tady zase někdo to chtěl, protože si tady někdy občas sedí někteří poslanci na uších, jenom aby dehonestovali a jenom aby překrucovali. Vy jste zlej člověk a já vás znám osobně několik let, jste hrozně zlej člověk, netolerantní člověk a mimořádně nebezpečnej člověk, musím říct. Protože vy vůbec nectíte demokracii a svobodu. A vidíme to na všech těch příkladech, které já tady říkám. Tak, ale pojďme k tomu bodu, k tomu druhému, o kterém jsem hovořil. Ten bych tedy chtěl navrhnout jako druhý bod dnešní schůze. A znovu říkám, je tady velký nárůst ilegálních migrantů.
Vážený pane předsedající, pane ministře, členové vlády, dnes jsme svědky již pátého dílu tohoto z mého pohledu nekonečného seriálu, kterému vůbec dobře nerozumím. Nechápu tu zarputilost, kdy vláda Petra Fialy se snaží vzít českému zdravotnictví 14 miliard. Očekávám, že nás opět ministři s vážnou tváří budou přesvědčovat, že voda teče do kopce, že neteče z kopce dolů, že znovu zopakujete, že ve zdravotnictví žádné peníze nechybí. Že kdyby se mu nechalo těch 14 miliard, že by zdravotnictví víceméně nevědělo, co s nimi. A premiér k tomu víceméně bude mlčet, což je z mého pohledu jeho oblíbená taktika. Tam vlastně hlavní hrdina předstírá, aby se vyhnul některým věcem, že je blázen, že se zbláznil. Tady bohužel nikdo nic nepředstírá a myslí to vážně. Určitě by to prospělo k zlepšení jejich zdraví a určitě by to přineslo jejich úlevu. Že peníze ve zdravotnictví chybějí, je možné nejnověji vidět z aktuálního jednání mezi samotnými ministerstvy zdravotnictví a financí. Z materiálů Ministerstva zdravotnictví plyne, že pokud vláda DPH neuhradí, nelze projekty realizovat. Nesplnění projektů a nevyčerpání prostředků EU ohrozí realizaci celého čerpání Národního plánu obnovy ve výši 180 miliard, neboť by nebyly naplněny milníky, ke kterým se Česká republika zavázala, uvádí Ministerstvo zdravotnictví. A co na to Ministerstvo financí? Ministerstvo financí v rámci meziresortního připomínkového řízení Ministerstvu zdravotnictví odpovídá následovně. Toto, když jsem si četl, tuto odpověď, opět jsem si připadal jako součást románu Hlava XXII Josepha Hellera. Zde vidím jednoznačný rozpor. Kdybychom si odpověď Ministerstva financí zjednodušili do běžné řeči, zněla by asi takto: Peníze nedáme, ať si je nemocnice vezmou z balíku finančních prostředků, které se dnes koaliční poslanci chystají svým přehlasováním veta prezidenta seškrtat. Tyto citace, které jsem řekl, to je běžně dostupné v komunikaci v rámci meziresortního řízení. Kromě toho, že vláda letos zdravotnictví sebere 14 miliard, do valorizace nezapočte letošní rekordní inflaci, takže reálnou hodnotu peněz vkládaných do zdravotnictví ještě více sníží. Teprve s několikaletým odstupem začne valorizační mechanismus fungovat a přinášet do systému peníze, které zohlední skutečnou inflaci a vývoj ekonomiky. Vycházet ale bude reálně z mnohem nižší základny pro výpočet, než přinesla zdravotnictví Babišova vláda. Nemá smysl vyjmenovávat všechny příklady, na co všechno peníze ve zdravotnictví chybějí. To si myslím, že každý rozumný poslanec musí vědět sám. Vůle této vládní koalice sebrat zdravotnictví 14 miliard je zjevně neoblomná a podle mého soudu i konečná. Přitom její rozpočtový výhled míří k největšímu historickému zadlužení naší země bez reálné pomoci občanům či zdravotnictví s důsledky inflace, energetické krize. Nevidím žádnou fiskální konsolidaci veřejných rozpočtů ani idealistický záměr. Vláda nás kormidluje k rozvratu veřejných financí a jako bonus navíc se rozhodla pustit žilou českým pacientům a českému zdravotnictví.
Nyní vystoupí paní poslankyně Věra Adámková a připraví se pan poslanec Jiří Mašek.
Pane poslanče... Jednak všechny zdravím, přeji vám hezký den. Vystřídali jsme se v řízení schůze. Nicméně prosím o specifikaci, kam ho chcete zařadit.
Měl tam pan ministr převis skoro 200 milionů, ale samozřejmě ani tyto projekty se nerealizují. A já jsem přesvědčená o tom, že my jsme nastolili, když jsme odcházeli jako vláda, možnosti. Například jsme se bavili o tom, že by stálo za to vyvolat jednání s bankami, aby se prodloužila splatnost hypoték třeba na 40 let. Protože jakmile toto uděláte, tak se vám logicky sníží ta splátka, to znamená, ti mladí lidé by to třeba zvládli právě s těmito nástroji. A jediné, co vlastně současná vláda udělala, je, že nový stavební zákon posunula o rok. A právě odpovědi na tyto otázky by si mladí lidé zasloužili. Určitě nepíšou jenom mě, určitě píšou i vám, a proto bych si chtěla požádat, aby byl bod Řešení bytové krize zařazen jako první bod dnešního jednání.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych si dovolil využít této schůze k tomu, abychom do programu dnešního jednání zařadili bod, který si myslím, že se týká všech lidí, kteří jsou nějakým způsobem zapojeni do samospráv, kteří se starají o fungování samospráv. A nazval bych ten bod Financování energií organizacemi zřizovanými obcemi a kraji. Proč to otevírám? Ta situace je skutečně tristní a já bych chtěl říct, že to už není prosím o opozici a o koalici. To je v podstatě už problém, který dostává do velmi tíživé situace vlastně celou Českou republiku. A to říkám se vší váhou toho, jaké máme s tímto zkušenosti. Chtěl bych říct, že od 10 hodin má tiskovou konferenci předseda Asociace krajů České republiky, pan hejtman Martin Kuba, kdy jsme se shodli na třech bodech, které bychom chtěli předložit. A já bych si dovolil je právě tady v parlamentu nabídnout proto, abychom se o nich začali seriózně bavit. Chtěl bych říct, že teď, v daný okamžik, to vnímám opět jako konstruktivní návrh toho, že chceme najít řešení celé tíživé situace. Společným jmenovatelem toho návrhu je samozřejmě zastropování. A chtěl bych říct, že jsme definovali tři oblasti, ve kterých bychom chtěli právě navrhnout řešení, jak z celé situace ven. A ten zbytek, co bude nad tím zastropováním, prostě bude muset být profinancováno ze strany státního rozpočtu. Tam prostě asi jinak to nepůjde. A druhá věc, to je to, co se týká toho, proč jsem tady, a to, co chceme vyřešit, a to je financování státních institucí, tím myslím samozřejmě především kritickou infrastrukturu, to znamená školky, školy, nemocnice, sociální domovy a podobně, kde se domníváme, že je nezbytně nutné ustanovit státního obchodníka, který nakoupí energie, které jsou dostupné na trhu, a pořád ještě víme, že tam jsou 10 až 15 %, které se budou potom přeprodávat těmto organizacím za pevně stanovenou cenu tak, abychom se vyhnuli soutěžení, které nejsme schopni v daný okamžik zajistit a nemáme, jak soutěžit, protože není kde a hlavně není za co, protože ty peníze a ty náklady jsou neúměrně vysoké. To jsou tři návrhy, které, předpokládám, teď prezentuje pan Martin Kuba.
Nyní je tedy přihlášen pan předseda Tomio Okamura a následovat má pan předseda Radim Fiala ke změně pořadu schůze.
Kdy konečně vláda pomůže našim lidem se zdražováním energií, potravin a bydlení? Arogantní a neschopná vláda Petra Fialy kašle na naše potřebné občany. Pojďme si stávající situaci podrobněji rozebrat. Rekordní peníze stát získal v podstatě u všech daní. Jsme tedy v situaci, kdy stát má rekordní příjmy. Vláda Petra Fialy, která odmítá lidem pomáhat a naopak jim tahá z kapes stále více a více peněz, se vymlouvá na rekordní zadlužení. Hnutí SPD za to odpovědnost nemá, protože jsme nikdy ve vládě nebyli a ani jsme v minulém volebním období ani v tom předminulém nikdy pro státní rozpočet nehlasovali, že bychom s tím souhlasili. No ale podívejme se zpátky na tu situaci kolem státu a hlavně kolem současné vlády Petra Fialy. Chybějící peníze si stát opatřuje z drtivé většiny vydáváním dlouhodobých a střednědobých státních dluhopisů, které formou aukcí prodává vybraným komerčním bankám v tuzemsku. Část dluhopisů, objemově v řádu jednotek procent, stát nabízí také občanům a některé emise dluhopisů byly vydány i pro zahraniční investory. Jaké byly úroky u těchto dluhopisů? Ještě loni počátkem roku to bylo jedno procento. Později se úroky zvedly na dvě. Teprve nedávno začalo Ministerstvo financí prodávat dluhopisy s indexací podle inflace. Zatímco stát má rekordní příjmy, tak inflace fakticky snižuje reálnou hodnotu státního dluhu. Inflace a drahota státu, neboli této vládě, vydělává neskutečné miliardy a současně snižuje reálné zadlužení, aniž by vláda hnula prstem. Vlastně - omlouvám se - aby to tak bylo, tak vláda nesmí hnout prstem. Nesmí nijak bojovat s inflací a také to tak bohužel dělá. Ty stovky miliard, které má Fialova vláda navíc, když do toho započteme i třeba zisky ČEZu, reálně zaplatili naši občané a firmy. Jedním z cílů této vládní loupeže se staly i zdravotní pojišťovny. Na jedné straně stovky miliard Fialova vláda chystá vydávat na zbrojení. Na druhé straně vláda krade 14 miliard korun našemu zdravotnictví, a zhoršuje tím dostupnost zdravotní péče pro naše občany a pracovní podmínky zdravotníků. A ještě to zdůvodňujete tím, že prý rozpočtu hrozí katastrofa. Takové bezostyšné lhaní a překrucování faktů ze strany vlády naše veřejnost a Sněmovna dlouho neviděly. Nad některými výroky si musím říkat, že se tu někdo pomátl, anebo naopak dělá blázny z nás. Vyšší úroky ale nijak neovlivní rekordní ceny energií a pohonných hmot, které jsou základem růstu cen všeho zboží a služeb. Ano, inflace může být někdy způsobena tím, že je mezi lidmi mnoho peněz a málo zboží. Jen ekonomický diletant tohle nevidí. Tvrdit, že nějaký příspěvek na děti je protiinflační, je nehorázná lež.
Máte slovo, pane poslanče.
Všechna přednostní práva byla vyčerpána a nyní máte slovo vy. Stále ještě není dostatečný klid v sále, především v pravé části. Především v pravé části poprosím o ztišení.
Vážená vládo, milé kolegyně, dámy a pánové, já jsem tedy netušil, že takhle brzo přijdu na řadu, že těch přednostních práv tam bude tak málo, ale tím lépe, aspoň tady bude více poslanců, než by tady bylo třeba za hodinu nebo za dvě. Tak. A když se na to podíváte a vzpomenete si na to, co se odehrálo 3. května, tak je to vlastně takové déjà vu ve vztahu k současné situaci. Vy jste tehdy, a to ještě tenkrát nebyla ta situace s cenami energií a inflace a podobně, jako je tomu dnes, i přesto vy jste rezignovali na řešení těch konkrétních témat a v programu jste právě navrhli tedy tento návrh, to znamená novela o pojistném, poté jste měli návrh o podporovaných zdrojích energie, ale to byla taková formální záležitost, EET, řešili jste střet zájmů, návrh na ukončení stavu pandemické pohotovosti, to se nakonec schválilo, a senátní návrh volebního zákona. To je to, o čem mluvíme dodnes. Přišli jsme se zákonem o podporovaných zdrojích energie. To všechno tady bylo navrženo.